Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé.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
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku a rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem. Otevírám bod 136, což je Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 394 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím pana poslance Kudelu, aby velmi stručně návrh uvedl.
Prosím proto, abychom zkrátili lhůtu na projednání tohoto sněmovního tisku ve výborech o 30 dnů.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. V podrobné rozpravě poprosím pana poslance Kudelu, aby teď ještě jednou nebo alespoň se odkázal na ten svůj návrh, který přednesl ve svém úvodním slově.
Ano, děkuji.
Končím tedy podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování. Končím projednávání tohoto bodu. Prosím pana poslance Tejce, aby tento návrh za navrhovatele uvedl.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože se jedná o druhé čtení, nebudu vás zatěžovat tím, abych popisoval, co vše je obsaženo v tom návrhu zákona, omezím se na základní fakta. Část návrhů dodalo ještě Ministerstvo spravedlnosti a určitě se k nim vyjádří ještě pan ministr Pelikán. Druhou věcí je to, že nebude možné pro dluhy do 30 tisíc korun plus úroky a další zabavit a prodat nemovitost dlužníka, pokud v ní má bydliště.
Dobrý den.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přitom řada nezávislých ekonomů i organizací zabývajících se šedou ekonomikou hovoří o desítkách miliard korun, na které stát nedosáhne. V programovém prohlášení vlády se v kapitole Zlepšení výběru daní hovoří o daňovém řádu či zákonu o prokazování původu majetku a zároveň zákon o prokazování původu majetku je jednou z legislativních priorit vlády v tomto roce. Proto se chci zeptat, vážený pane premiére, jak a v jakém rozsahu přijme vláda opatření ve věci prokazování původu majetku. A také se chci zeptat, kdo z vlády je zodpovědný za zpracování zákona o majetkovém přiznání a za jeho předložení vládě a v jakém časovém horizontu se očekává projednání tohoto zákona.
Děkuji panu poslanci za jeho interpelaci.
Děkuji. Osobně jsem opakovaně v minulosti předkládal návrhy zákona, které by zavedly majetková přiznání. Ten harmonogram vypadá následujícím způsobem. U té novely skončilo připomínkové řízení, v tuto chvíli materiál projednávají vybrané pracovní komise Legislativní rady vlády. Není rozhodující, zda jde o příjmy získané legální, či nelegální cestou. Zákon je postaven na následující konstrukci. To je tedy otázka přenesení té prokazovací povinnosti na poplatníka právě v tomto specifickém případě. Tímto prohlášením správce daně zafixuje stav majetku poplatníka, u kterého má podezření na výraznou částku nezdaněných příjmů. Následně poplatník už nemůže tvrdit, že nově nabytý majetek vlastnil již dříve. Uvedení nepravdivých údajů by pak mělo být trestným činem a je navrhováno zvýšení horní sazby až na tři roky.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Také bych si přál, aby tato norma byla přijata co nejrychleji, ale podle mého názoru by takový zákon neměl nijak výrazně administrativně zatěžovat slušné občany, ale měl by, jak jste zmínil, umožnit účinnou kontrolu majetku v porovnání s přiznanými a především zdaněnými příjmy. Proto se vás chci zeptat, jak moc budou zatěžováni občané tímto zákonem.
Děkuji panu poslanci. Poprosím pana premiéra o doplňující odpověď.
Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, tady skutečně nejde o institut nějakých plošných daňových přiznání, která by zatěžovala plošně všechny daňové poplatníky. Čili je navrhováno v novele, aby ten rozdíl musel činit alespoň 10 mil. korun.
Já děkuji a vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Vidím, že pan ministr nebude reagovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Příjemné pozdní odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane ministře, o malých bezpilotních letadlech, zkráceně nazývaných dronech, jsme ještě přednedávnem slýchávali pouze v souvislosti s nejvyspělejší vojenskou technikou. Vývoj v poslední době, který zlevnil tyto bezpilotní letouny, se ovšem zasadil o jejich značné rozšíření právě mezi amatéry. Ti si tyto letouny pořizují často pro rekreační či osobní účely. Myslím, že v době, kdy narůstají možnosti útoků teroristů či různých psychicky nemocných či narušený lidí, je to celkem hazard. Případně jaká jiná opatření připravujete? Děkuji za odpověď.
Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane poslanče, máte pravdu. Dneska je velká priorita, aby se předpisy udělaly celoevropské a ty se aplikovaly, protože je obava, že pokud si každý národní stát udělá vlastní regulaci, vlastní zákon a ten potom se bude snažit harmonizovat, že se dostaneme do podobné situace, jako je to v letecké dopravě.
Ano, pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Já tedy řeknu jenom krátkou připomínku.
Poprosím pana ministra o reakci.
Všechno v dnešní době je samozřejmě zneužitelné proti lidem, kteří opravdu se nechovají dobře, proti teroristům. Ti jsou schopni zneužít i jakýkoliv prostředek, který je dneska registrovaný a dohledatelný.
Já děkuji a prosím další vylosovanou, kterou je paní poslankyně Kovářová, která přichází s interpelací na pana ministra financí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Učinila jsem tak totéž co můj předchůdce ve funkci předsedy podvýboru.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby za základ pro podávání pozměňovacích návrhů byl vzat komplexní pozměňovací návrh ÚPV. Kdo je proti? Hlasování číslo 161, přihlášeno 139, pro 124, proti nikdo. Otevírám tedy obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Černocha a potom pana poslance Chvojky.
Hezké dopoledne dámy a pánové, pane předsedo.
Ano.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsem rád, že problematika exekucí a občanského soudního řádu je něco, co má prioritu v tomto výboru. Děkuji.
Děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Děkuji.
Dobré dopoledne pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 2161, který byl zaveden do systému.
Děkuji. Pan poslanec Vondráček. Ano. Pokud se do podrobné rozpravy dál nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby nám tento tisk uvedla.
Pokud rodiče neplatí za děti za odpad a dítě dovrší 18 let, tak je na něj automaticky exekuce. Potom v rozpravě bych vám podala více informací ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem vypracovala společně s Ministerstvem financí.
Ano. Já navrhuji, abychom rozpočtový výbor určili výborem garančním. V tom případě budeme hlasovat o tom, že garančním výborem je výbor rozpočtový. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Děkuji panu premiérovi za odpovědi na první interpelaci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem včera zaznamenala, že vláda odložila, nebo přerušila projednávání cesty Miloše Zemana do Moskvy. Budeme čekat, co se dozvíme, čeho se pan prezident má zúčastnit. Čili vaše osobní stanovisko jako Bohuslava Sobotky a také vaše stanovisko jako předsedy vlády.
Děkuji. Vážená paní poslankyně, pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Ruské federaci by měla proběhnout 8. až 10. května letošního roku. Materiál, který se týká této pracovní cesty prezidenta republiky, včera vláda začala skutečně projednávat. To jednání vlády bylo přerušeno. Já jsem avizoval, že ministři za sociální demokracii nebudou cestu prezidenta republiky do Moskvy blokovat svým hlasováním na jednání vlády. Myslím si, že není možné ani ve světle toho ostrého konfliktu, ke kterému dnes dochází mezi Ukrajinou a Ruskem, ve světle ochlazení vztahu mezi Ruskem a Evropskou unií, mezi Ruskem a NATO, není možné zapomenout na fakt, že to bylo Československo, které bylo na sklonku druhé světové války osvobozeno právě jednotkami tehdejší Rudé armády. Není možné ignorovat fakt, že při osvobozování tehdejšího Československa zahynulo více než sto tisíc nejenom Rusů, ale i příslušníků dalších národností, které tehdy v tehdejší Rudé armádě bojovali. Prezident tam nejede na summit, nejede tam na nějaké jednání, které by jakýmkoliv způsobem narušovalo postoj České republiky ke krizi k Ukrajině. Jede proto, aby se zúčastnil oslav 70. výročí konce druhé světové války. Je to akce, která se odehrává v podobném formátu, jako se odehrávala připomínka vylodění spojenců v Normandii. To je ten druhý důvod, proč se domnívám, že není vhodné, abychom blokovali jako členové vlády cestu prezidenta republiky, pro kterou se rozhodl. Poslední poznámka k této věci. To, že se prezident Zeman zúčastní vzpomínek v Moskvě, neznamená, že by to měnilo jakýmkoliv způsobem postoj, který deklarovala vláda České republiky ke krizi na Ukrajině. My jsme se opakovaně v minulosti vyjádřili způsobem, který odpovídá i přijatému usnesení Poslanecké sněmovny. Já jsem i pro to usnesení Poslanecké sněmovny hlasoval. Naše vláda odsoudila postup Ruska vůči Ukrajině. Pokládáme ten postup za nepřijatelný a naše vláda také podpořila jednotný postoj zemí Evropské unie vůči ukrajinské krizi a naše vláda také podpořila opatření, které realizovalo NATO právě proto, aby ujistilo své spojence o tom, že se nemusí obávat toho stávajícího agresivního chování Ruska.
Děkuji panu premiérovi.
Nikdo nemá pochybnost o tom, že je potřeba uctít památku mrtvých. To lze udělat na českém území a není s tím řádný problém. Lze zvolit způsob, který si vybral prezident Kiska na Slovensku nebo Angela Merkelová v Německu. To k tomu druhému důvodu. Pokud jde o ten první důvod, vy jste zmínil, že si nepřejete žádný rozsáhlý otevřený konflikt mezi institucemi, mezi vládou a prezidentem. Potom se vás musím, pane premiére, zeptat, jak to, že jste šel do velkého a otevřeného konfliktu vy sám, osobně, ve chvíli, kdy vám šlo o vaši premiérskou židli. Postavil jste se tehdy prezidentovi republiky, který se připravoval na takový druhý ústavní puč v podstatě, kde se domlouval s částí vašich spolustraníků na tom, jak by vás odstranil. Tehdy jste všechny síly mobilizoval, abyste mohl usednout na premiérskou židli. Kde jsou vaše hodnoty?
Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana premiéra o doplňující odpověď.
Vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že je určitý rozdíl mezi tím, pokud vyjádříte nesouhlas s názorem prezidenta republiky jako ústavní činitel, jako předseda vlády. Já jsem například ten nesouhlas vyjádřil o velikonočním víkendu v situaci, kdy prezident republiky prohlásil, že velvyslanec Spojených států má zavřené dveře na Pražský hrad. Já jsem tu reakci prezidenta republiky pokládal za neadekvátní směrem k tomu, co ve skutečnosti řekl velvyslanec Spojených států, a kritizoval jsem postup prezidenta republiky.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Teď tady mám jednu přihlášku s přednostním právem, to je pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo.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
Poprosím - už dvakrát na mě nepřišla řada při jednání Poslanecké sněmovny.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Týká se to místních poplatků, konkrétně poplatků za odpad.
Dále k pořadu schůze nemám další přihlášky. Budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? I Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze. Prosím pana ministra zahraničních věcí.
Děkuji, že tento text byl projednán ve výborech.
Děkuji.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pane ministře, víte, že jsem se obracela na vás, vaše ministerstvo i Státní fond životního prostředí ohledně druhé etapy ČOV a kanalizace v Jindřichově v okrese Bruntál. Celou dobu jste mě přesvědčovali, že obec splnila veškeré podmínky. Předpokládala jsem, že prověříte veškeré skutečnosti důležité pro čerpání evropských dotací. Lobby firem na čerpání evropských dotací však byly zřejmě mnohem větší. Staveniště bylo totiž předáno už 22. července 2013 a práce byly zahájeny v srpnu v témže roce. V dalším roce dotyčné firmy teprve přesvědčovaly zastupitelstvo, aby schválilo kanalizaci a čerpání dotací, a na billboardech uvádí, že stavba byla zahájena 31. srpna 2014, tedy přesně po roce. Stavba však podle harmonogramu prací ani v tomto termínu zahájena nebyla. Prodloužené stavební povolení je po formální stránce neplatné. Je zřejmé, že stavba byla fiktivně zahájena, aby nepropadlo stavební povolení, a za těchto okolností by se jednalo o černou stavbu a mělo by být znovu zažádáno o dodatečné stavební povolení. Pane ministře, proč se Státní fond těmito skutečnostmi nezabýval? A přesto stavba probíhá.
Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní poslankyně. Ta byla vydána v roce 2013 na základě toho, že podle názoru Státního fondu životního prostředí došlo prostřednictvím elektronického losování k netransparentnosti při losování. Vy zpochybňujete jednání, které provedla obec. To znamená opravdu, ten projekt je v současné době v realizaci.
Prosím, máte slovo.
Dneska nám ji budete určovat ze státního fondu a v průměru nám to bude dělat 154 korun za kubík vody. To znamená, že máme půl milionu za 22 korun, když lidi platí dluhy.
Poprosím pana ministra o reakci.
Začnu tou druhou, nebo spíš tím povzdechem. Já o tom můžu mít taky své pochyby. K té vaší první otázce.
Pěkné odpoledne. Česká republika měla deset let na to, aby tuto směrnici přijala a aby se tady vlastně dodržovala. Jestli Státní úřad inspekce práce provádí tyto kontroly.
Jak jste jistě zaznamenal, naše vláda v loňském roce věnovala velmi velkou pozornost tomu, abychom zintenzivnili naše politické, ekonomické a další vztahy s Čínou. Jsem rád, že se nám to povedlo. Očekáváme také, že by mohlo dojít k výraznému zvýšení turistického ruchu. Česká republika bude vyhodnocovat v příštích týdnech, zda je naše participace na tomto projektu pro Českou republiku ekonomicky výhodná. Je na Ministerstvu financí, aby předložilo do vlády příslušný materiál a doporučilo další postup. Takže musíme pečlivě zvážit, jestli naše eventuální účast na projektu této banky nám otevře ještě nějaké další nové možnosti k tomu, aby se naše firmy na asijském trhu realizovaly. Chci připomenout, že my samozřejmě v rámci aktivní ekonomické diplomacie se snažíme posílit vztahy se silnými asijskými ekonomikami. Vedle Číny chci také zmínit Korejskou republiku, kde jsme dosáhli výrazného úspěchu z hlediska přílivu nových korejských investic do České republiky. Tady potřebujeme podrobnější analýzu Ministerstva financí a předpokládám, že Ministerstvo financí s takovouto analýzou přijde na jednání vlády.
Měsíc, dva, půl roku?
Děkuji panu poslanci. Prosím pana premiéra.
Děkuji. Čili nemělo by to být nějaké příliš dlouhé období. Očekávám, že s tím analytickým materiálem a s návrhem dalšího postupu přijde z hlediska kompetencí Ministerstvo financí. Tady je potřeba vyčkat na výsledek analýzy, kterou provádí Ministerstvo financí.
Prosím, paní poslankyně. Prosím, pane premiére, jak je to s registrem smluv?
To je zhruba možný časový harmonogram. Registr smluv by měl být elektronickým informačním systémem veřejné správy, který je přístupný bezplatně. Je umožněno ve stanoveném rozsahu před uveřejněním chránit obchodní tajemství a je možné také provést opravu uveřejněného dokumentu.
Skutečně, když jsem nastoupil, tak jsem začal s praxí indikativních výběrových řízení na všechna místa a to je něco, co se do té doby na ministerstvu nedělo. Je tady několik typů funkcí, o těch teď mluvím, těch je velice málo, kde si myslím, že si ministr může dovolit, a je to také často i politikum, že se jmenovali určití náměstci. Můžeme se o každém zvlášť pobavit.